Já k panu poslanci Výbornému prostřednictvím předsedajícího. Ten je připravený. A to je to, co si myslím, že je na tom ještě to nejhorší, že vlastně znervózňujeme ty děti, že teď fakt nevědí, co se bude dít.
Samozřejmě, dámy a pánové, v režii hnutí ANO a jeho koaličních partnerů. Za ODS říkáme, nemáme ambici vstoupit do vlády jinak než po parlamentních volbách. A samozřejmě umíme počítat. A proto říkáme, jednejte tak, jak je to logické, jak je to v zájmu občanů České republiky, protože prostě premiér, který je trestně stíhaný, jehož firmy neoprávněně čerpají finanční prostředky, je člověk, který nemůže vykonávat svoji funkci ve prospěch občanů České republiky, a vy máte možnost to řešit, nahradit ho jinou osobou z řad hnutí ANO a pokračovat ve vládě. A za nás říkám, my si umíme představit takovou výměnu rychle a bez problémů, nebudeme tomu klást žádné procedurální nebo jiné překážky. Občané vidí, co se děje, a jestli si otázky s tím spojené nekladete vy, tak oni si je nepochybně kladou. A kladou si otázku, zda tedy mají souhlasit s tím a zda souhlasí s tím, aby byla předsedou vlády osoba, která postavila a provozuje svoje podnikání na evropských dotacích a čerpá je neoprávněně. Zda pokládají nadále za možné, aby předsedou vlády byla osoba, která je ještě navíc zase v souladu s evropskými dotacemi trestně stíhaná. Toto nejsou dostatečná opatření. Já vám všem, kteří podpoříte naše návrhy, už dopředu děkuji.
Nyní, předpokládám, s přednostním právem... nyní se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, poté mám s přednostními právy předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu, poté pan předseda klubu ANO Faltýnek, poté paní ministryně Dostálová. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré dopoledne. Opravdu faktická poznámka. A který soud tady dal soudní rozhodnutí, že pan premiér je ve střetu zájmů? Který soud řekl, že pan premiér porušil zákon o střetu zájmů? Dokud takové rozhodnutí tady nebude, tak pro nikoho nemůže být pan premiér ve střetu zájmů. Nezlobte se na mě.
Děkuji. Pan předseda Bartoš s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura.
Jak bychom se měli krásně, kdyby lidé, co se hlásí s faktickou poznámkou, poslouchali ty předřečníky, co říkali. Tady to není žádná soudní komise. Ta komise má dohlížet na korektnost toho postupu. Doteď se všechno dělo utajovaně, paní ministryně Dostálová řešila, každý jeden řádek rozporovali, ta Komise to takhle vzala, řekla, ten každý jeden váš řádek je nesmysl, co jste tady napsali. Ty korekce půjdou ve stoprocentní výši, to aspoň se ozvalo z médií. Takže je vidět, že ta první fáze, teď to nějakým způsobem zvrátíme, nefunguje. A já mám zásadní obavy, jestli se naplní to, čím takhle pan premiér, a nevím, jestli i paní ministryně Dostálová, hovořili do médií, že se v zájmu České republiky půjdeme soudit s Evropskou komisí o ty korekce. Takže zřízená komise má jít směrem, který vyvrátí tu zaujatost, kterou tady vidíme ve vyjádření jednotlivých ministrů, kteří jsou pod Andrejem Babišem, i to netransparentní jednání a to balamucení občanů České republiky, že se tady jedná v jejich zájmu. Nejedná.
Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já se omlouvám, ale podle mě musíme nazývat věci pravými jmény. Nic takového jsme nenavrhli! Tak nelžete, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy! Já mám jasno. Vy jste překvapený? Vzpomeňte si na vyjádření Andreje Babiše, který říkal x-krát, jasně že jsem ve střetu zájmů, každý den, 24 hodin denně. A tady ale hlavně nelžete a nebojujte s něčím. Nikdo z nich to nečetl a všichni ječí od první vteřiny, jak je to špatně. Nečetl jsem to, ale zásadně s tím nesouhlasím! Nečetl jsem to, ale jsou tam nesmysly! Nečetl jsem to, ale budeme se soudit! A já se ptám, co by říkali ti samí lidé, kdyby to nečetli a současně věděli, že Evropská komise řekla, předběžný audit byl špatně. Vidíte to, i ten Brusel to potvrdil a ta opozice tady dělá roky problémy. Kritizujte nás za to, co chceme, co říkáme, co navrhujeme, jak hlasujeme, to je naprosto v pořádku.
Česká republika má nyní dva měsíce na to, aby samozřejmě k tomuto podala připomínky. Ještě před přijetím rozhodnutí o případné finanční opravě zahájí Komise řízení oznámením předběžných závěrů svého šetření členskému státu spolu s výzvou, aby členský stát do dvou měsíců předložil své připomínky. Pokud stát předloží, členský stát tedy může dle článku 145 odst. 1 nařízení předložit připomínky k předběžnému závěru.
A třetí přibyla - předseda ODS Petr Fiala.
Děkuji. Já bych jenom velmi krátce stručně zareagoval na poslední vystoupení pana předsedy Stanjury. Na tom se všichni shodujeme. Je to obecně známá informace a on to tady dneska potvrdil. Byl to kolega Plíšek, byl to kolega Chvojka a další. A tehdy jsem se ptal odborníků na legislativu, proč v tom zákoně není navrhováno, co konkrétně má ten člen vlády s tím majetkem udělat.
Prosím.
Návrh zákona byl vládní návrh zákona. Takže bez toho, že jste ztratili svoji vládní většinu, by ten zákon nebyl přijat. Já jsem tady citoval. Mohl si ho nechat, nikdo mu to nezakazuje. Nezakazoval, nezakazuje. Jenom by chudáček nemohl čerpat dotace. Proč to bylo až po příchodu Andreje Babiše do politiky? Nikoho by to ani nenapadlo. Vy jste vybrali pouhé dvě hodiny na tu debatu. To je pokrytecké si stěžovat. Nejdřív vyčleníte pouhé dvě hodiny, a pak říkáte: Ježiš, já mám málo času. To si řekněme otevřeně. Opozice má přece kontrolovat vládu. A pokud nachytá vládu na švestkách při hysterické a lživé reakci, tak se nedivte, tak se nedivte, že reagujeme. A pak řeknete: Já nic, to jenom úředníci. Já tomu vůbec nerozumím. Sama si protiřečíte.
My vycházíme z veřejně dostupných informací a já vám jednu přečtu: Auditní zpráva Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše je konečná. Už není žádný prostor pro její rozporování. Mluvčí Evropské komise tak reagoval na slova české ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, podle které nejde o finální verzi dokumentu. Mluvčí Komise, který je citován českými médii, říká: Skutečně jde o finální zprávu.
Poslanec František Vácha se omlouvá mezi 14. a 18. hodinou z osobních důvodů.
Jde o komisní interní konečnou zprávu, nicméně stále s návrhem, draftem závěru. Jsem přesvědčena o tom, že pokud bychom ji zveřejnili, tak narušíme důvěryhodnost a předvídatelnost našeho státu. Chci vás tedy jenom požádat, protože ty omluvy už jsem vzdala, ale prosím. Žádná komise v této chvíli nemůže v podstatě splnit svůj účel. Znovu říkám, ministři vlády nejsou auditovaným subjektem, s tou zprávou nejsme seznámeni. I na těch závěrech budou pracovat odborné týmy.
Nyní předseda poslanec klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.
Takže můj návrh je přerušení. Nejsem spokojený v tuto chvíli s tím výsledkem a myslím si, že hlasování i vzhledem k tomu, jaká je tady nálada ohledně fungování, by bylo neúspěšné schválit nějaké usnesení.
Pane poslanče, já samozřejmě mohu dát hlasovat o vašem návrhu přerušení, ale musíte specifikovat, jestli to má být jiný materiál, než je předložený k té interpelaci. Ale já jsem vám ten čas nebral. Vy jste tady diskutovali na jiná témata, takže z toho nemůžeme obvinit nikoho jiného.
Odpoledne potom je na řadě bod 292, což jsou ústní interpelace. Než se ale začneme věnovat pevně zařazenému bodu, tak se samozřejmě ptám, jestli má zájem někdo z poslanců, poslankyň vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu 39. schůze.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Já musím trochu přezbrojit, protože jsem zde měl přípravu na interpelaci, kterou mi pan Zaorálek lehce vyobstruoval. Dobrá tedy. Toto téma je na stole aspoň z pohledu Pirátů již přes rok. Musím říct, že jsem ze své pozice, a věnuji se tomu s analytickým týmem, bohužel se tomu musíme věnovat, tak jsem nezaznamenal jediné závazné právní vyjádření, kde by skutečně expert na evropské právo podepsal, že tomu je jinak, než jsme od počátku tvrdili. Evropská komise a její auditní orgány dokončily tento audit a poslaly závěrečnou zprávu. Dostálová už si přečetla i více než ten průvodní dopis. A otázkou tedy zůstává, jakým způsobem se k tomu postaví premiér České republiky, jehož se tato věc velmi osobně týká. My už jsme poslali dotazy do Evropské komise, jakou roli hraje to slovo confidential ve vztahu k veřejnému zájmu, vlastně ta neveřejnost té zprávy, jestli je to skutečně tak specifický audit, nebo je to standardní označení podobného dokumentu, který obsahuje v detailech třeba informace, které ze své podstaty nemohou být veřejné. Mohou to být osobní údaje či třeba kontakty a podobně. Jestli sledujete média, tak už dílčí části toho auditu opět unikly na veřejnost. Můžete se podívat, že potvrzuje tedy závěry už toho předběžného auditu o tom, že premiér Babiš skutečně je osobou, která ovládá Agrofert a je ve střetu zájmů jak z pohledu evropského finančního nařízení, tak z pohledu českého zákona. Takovéto informace jsou v tom auditu. Vím, že je zde řada řečníků.
To nám ani do budoucna žádnou šanci nedává. Metropolitní muzeum, zdá se, nakupuje bohemika s naprostou jistotou, přehledem a jsou schopni přijet se stovkami milionů dolarů a skoupit všechno, na co narazí. Však si tam zajeďte. Je vidět, že mají ohromné prostředky. Takže i česká bohemika... Nicméně asi tušíme, že raději bychom byli, kdybychom je měli doma. Nicméně to se ukázalo být nedosažitelné. Tak jsem si tu odpověď nechal s tím, že jsem nechtěl zdržovat. Ta podstata je všude stejná. Střednědobý výhled jsem vždy chápal jako takovou startovací čáru. Na té se to vyjednávání začíná. A podstatné je, že když se podíváte na rozpočty kultury, tak zjistíte, že od roku 2011 do dneška stouply ze 7 miliard na 12 miliard. To jsou ty startovací čáry. Ale taky roste. Roste pomaleji, je to ta základna. A stejně je to pro ten příští rok. Ale ten aktuální jsme vyjednali opět daleko výše. Ty aktuální vyjednané jsou prostě daleko vyšší. A pak jsem se soustředil na to, aby ten aktuální rozpočet byl výrazně silnější, což se povedlo. A pro mě je podstatné to, že v tomto roce se podařilo prosadit to minimum, které jsem požadoval, a v tom se vláda se mnou dohodla. To znamená to, co tady pan Kalousek předvedl, to byla poměrně zajímavá taková hra čísel, na které se dá prokazovat údajná hanebnost ministra. Ten aktuální rozpočet a jeho růst, to je rozhodující. Posuzujme to, co je výsledek. Posuzujme aktuální výsledky rozpočtu. Mně připadá, že ta debata, kterou tady pan Kalousek začal, je debata, kterou můžete snadno někoho ukřižovat, zvlášť těmi čísly, která si někdo takhle vytáhne a ukazuje, mluví o selhání. Ten já jsem připraven vést. Proto se nestydím za to, co jsem tady vůči rozpočtu vykonal. Nestydím se za to, že se podařilo o 500 milionů zvýšit filmové pobídky. A je to podle mě docela zásadní zvěst třeba pro český film. A stejně tak jsem připraven pracovat na rozpočtu příštího roku, na té základně střednědobého výhledu, se kterou se nespokojuji a kterou pokládám opět jenom jako startovací čáru. A byl bych si přál, abyste mě soudili potom z toho, co bude ten opravdový aktuální rozpočet po jednáních, která povedeme. O tom bych byl rád, kdybychom se bavili. Mně připadá strašně nefér a takové nesolidní od pana Kalouska, že tady prostě vystoupil v čase, kdy už žádný čas nebyl, někdy před půlnocí, kdy už to nikdo neměl ani chuť poslouchat, a začít najednou vykřikovat na ministra: vy jste naprosto selhal, to je naprosto hanebné a podobně. Taková ta velká slova, která vlastně mají naprosto daleko od skutečně racionální, solidní debaty o rozpočtu. Opakuji, nic hanebného se neděje. Já sice nejsem spokojen s penězi pro kulturu, ale hodlám o ně bojovat krok po kroku systematicky a přesvědčovat vládu i vás, že si kultura zaslouží větší pozornost. Ale nedá se to dělat tady těmihle vyjádřeními, která vlastně spíš matou než něco vysvětlují.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Očistný proces probíhá tak, že dáte průchod právu. Právu jako takovému. Jak ty problémy vyřešíte a jak se řeší.
Faktická poznámka pana poslance Antonína Staňka a další faktická poznámka poté Ivana Bartoše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já snad jedinou jednu poznámku k tomu, co tady zaznělo. Já se jenom chci zeptat, a posuďte sami. Co je korektnější? Když dostanete analytický rozbor právního oddělení, že jste povinen na základě zjištění vnitřních kontrol podat trestní oznámení, které je pak následně prošetřováno orgány činnými v trestním řízení, a které případně dospějí k tomu, že činy, které byly popsány v tom trestním oznámení, nejsou trestným činem a řízení je odloženo? Nebo pokud je člověk naprosto veřejně ostentativně označován za zločince tady, na půdě Poslanecké sněmovny, kdy v podstatě nemá šanci se proti těmto tvrzením bránit a vlastně my nevíme, co z toho je pravda. Je pan Budak takový zločinec, jak tady zaznělo? Může se nějak bránit? Tak toto se mi prostě nelíbí.
Nyní faktická poznámka Ivana Bartoše.
Tak blížíme se do slavné jedenácté hodiny. Ale já tady čekám na zcela zásadní vyjádření ministryně. A pan Zaorálek teď prostě pomohl té vládě, kterou možná historicky kritizoval.
A nemám jinou přihlášku do rozpravy. Ptám se tedy pana poslance Miroslava Grebeníčka, jestli má zájem o návrh na usnesení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem jasně řekl, že ministr kultury netají problémy, které hýbou Národní galerií.
Děkuji. V tom případě mohu tuto interpelaci ukončit. Děkuji aktérům, panu poslanci Grebeníčkovi, děkuji panu ministru kultury a končím tuto interpelaci s tím, že skončila.
Já vám děkuji za slovo. Paní ministryně není přítomna. Já vzhledem k tomu, že na tuto zcela zásadní interpelaci mám zhruba tři minuty a jedná se o zcela zásadní rozpor, ten sněmovní tisk je ve Sněmovně, už jsme ho měli na dvou výborech. Sněmovní tisk má říct, bylo to zadání, které Sněmovna včetně poslanců ANO odhlasovali, bylo to svěřeno paní Marii Benešové. Dostali jsme jakýsi tisk, který hovoří o výši korekcí v předchozích obdobích, a jak s nimi bylo naloženo.
Nyní tedy první faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka, potom Mikuláš Ferjenčík, Leo Luzar a Miroslav Kalousek.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si velmi pozorně vyslechl úvodní slovo k interpelaci pana poslance Grebeníčka a teď i se zájmem pana ministra Zaorálka. Já nevím, jestli špatně slyším, nebo pan Zaorálek špatně mluví, ale v podstatě on neodpověděl vůbec na nic z toho, o čem ta interpelace měla být. Pane ministře, jestli mě posloucháte, já vím, že to chcete domluvit, ale poslouchejte mě: Jestli jednou se nebudete živit zde v Poslanecké sněmovně pusou, tak běžte dělat do zeleniny! Protože vy dokážete splácat páté přes deváté a neodpovědět vůbec na nic. Víte, vy tady mluvíte o všem, ale v podstatě o ničem. Mluvíte o nějakém Budakovi, který vůbec nebyl součástí interpelace, uvedete o tom, že v minulosti někde v Americe kradl, tady že taky kradl nebo že je podezření, že kradl. A já se vás ptám, jestli máte to podezření, je už podáno trestní oznámení? Následně úplně zbytečně řeknete: Já se tady vyjádřím k vyjádření pana Kalouska - který v tu dobu ani nebyl přítomen. A řeknete: V minutce vám to řeknu. Na to bude logicky pan kolega Kalousek reagovat a já se mu ani nedivím.
A pan ministr se hlásí s faktickou, nebo řádně? Tak s faktickou, dobře, ale budete čtvrtý.
Pokud chce řečník vystoupit s přednostním právem mimo téma, tak ho má využít. A především s argumentací, že včera bylo pozdě, tak se to dneska bude projednávat tady v bodě, který tomu vůbec nepřísluší, blokuje to projednání další interpelace. A já to považuji za extrémně nesolidní. Mně to přijde úplně na hlavu postavené, že místo toho, abychom velmi důležitý rozpočtový dokument projednávali v normálním čase, kdy je o něm možné vést normální debatu, tak se tady ministr kultury vymlouvá, že o tom včera nemohl debatovat, protože by se to nestihlo. To mně přijde úplně ostudné. Anebo má pravdu pan Zaorálek a rozpočet kultury poroste, přestože ve výhledu je pokles. To je přece možná ještě větší průšvih než ten hrozící pokles!